Tady máme státní závěrečný účet, my jsme se na něm domluvili. Až ho projednáme, tak hned ten příští bod může být ten akutní, který hoří ministru. Fakt na to nemusíme měnit zákon. Byla jiná vláda. Už to nikdo nepamatuje. Takže ta věc je čistě formální. Máme harmonogram projednávání a tady to pak stojí. Takže podle mě na to stačí... A ten návrh je racionální. Ale pomohlo by to mně jako předsedovi klubu. Výsledek hlasování je pravděpodobně stejný. Je to věc do diskuse a k úvaze.
Omlouvá se nám pan poslanec Kobza od 12.45 do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tak víte, jak to dopadá s těmi dohodami. Prostě sichr je sichr.
To byla faktická poznámka. V tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek ani přihlášek do rozpravy. Stejně tak to vypadá, že se nikdo do rozpravy nehlásí z místa, takže rozpravu končím. Skutečně bych chtěl požádat kolegy, kteří už třeba odcházejí, aby tak činili tiše. Prosím, pokračujte.
Na druhou stranu to právo mluvit za dva miliony zároveň přináší odpovědnost za dva miliony. Takže jsme si mohli odpustit vytvoření toho dopisu. Já to nevěděl taky. A už bych se k tomu nevracel. Každý měl právo říct, co si tam nepřeje. Já mám zápisy z těch schůzek a mám kopie mailů. Tenkrát třeba co se týče omezení veta. O měsíc později, 26. dubna, kde také byl třeba i kolega Benda přítomen, tak už tady můžu jenom číst, Radek Vondráček pokračoval ve výčtu návrhů nejprve racionalizací úpravy procedurálního veta námitek, kterým by se sjednotila síla veta, a dále upravením možnosti paritního ustanovení sněmovní komise.
Je to na vás na všech. Na nás na všech. A je to o tom jenom, jestli chcete diskutovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že byste to měli ještě zvážit.
Děkuji za slovo. Proto opozice tlačí na to, ať to stěžejně připravuje vláda. Ale ten podpůrný support musí přicházet ze strany vlády.
Já věřím tomu, že úkolem nás všech je připravovat důchodovou reformu. To jsem právě očekával od té komise pro spravedlivé důchody. Nicméně tady na plénu jsem slyšel, že na to bylo rezignováno. A zatím to tak vypadá. Takže jestli se to někdy změní. K čemu měla směřovat?
Ten pokus tady byl. Vy jste byli součástí vládní koalice. Prostě Bismarck nemohl počítat s tím, že lidi nebudou chtít mít děti.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Bauera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jenom krátce reakce na mého kolegu Jiřího Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího. My jsme slyšeli z vašich úst zprávu o stavu unie, zprávu o stavu České republiky, a musím říct, že ta kritika byla úplně zdrcující. Na tom by nebylo nic divného, kdyby to neznělo z úst poslance současné vládní strany. Víte, můžete tisíckrát kritizovat důchodovou reformu, kterou prosadila pravicová vláda v minulosti, jestli byla dobře připravená, špatně, jakou měla podporu, jakou neměla podporu. Ale byl to zatím jediný pokus v České republice nějakým způsobem reformovat penzijní systém v České republice. Vy jste to zrušili s příslibem, že přijdete s vlastní důchodovou reformou, a za pět let jste neudělali vůbec nic.
Nyní na faktickou pan poslanec Jiří Bláha.
To znamená, že souhlasím s tím, že bychom mohli pracovat jinak. Ale já jsem vám řekl i proč. A co se týče důchodové reformu, opravdu, věřte tomu, že to nelze určit: uděláš to ty. Můžu mít na to papír, můžu mít na to vystudovanou školu, a stejně to nedám dohromady, protože prostě to nemám v srdci. Možná že mi nepřišla zrovna myšlenka. Až po třech letech si uvědomím, ty vole, s prominutím, proč jsi to neudělal už před třemi roky? A jenom blbec neumí přiznat chybu.
Vůbec nevím, jestli si můžu dovolit vystupovat po tomto rétoricky skvělém vystoupení. Nicméně jsem si vzpomněl na tu věc a nerad bych vás o ni připravil. Takže v původní řeči pana poslance Bláhy, vaším prostřednictvím pane předsedající, zaznělo něco o tom, kdo vytváří ty hodnoty.
Ale jestli i opozice nemá mít, jestli nějaká menšina nemá mít možnost dostat případně na plénum Poslanecké sněmovny bod, který projednal evropský výbor. Tolik asi moje závěrečné slovo.
Takže v tom případě je potřeba znovu otevřít rozpravu.
Hezký den a otevírám znovu rozpravu.
Nyní se tedy hlásí pan poslanec Benda. Prosím.
Já navrhuji, abychom prodloužili lhůtu o 30 dní. Pan navrhovatel souhlasí s tímto návrhem.
Děkuji. Prosím. To bude v rozpravě snad vše. Nevím, jestli je potřeba znovu závěrečných slov. V tom případě nás nyní čeká hlasování. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Vypadá to, že už jsme všichni. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Pokud je zde nějaká žádost o přepočet...?
Já tam mám zdržel ve sjetině, a hlasoval jsem jako ne.
Máte zdržel a hlasoval jste proti? Ale to nemění výsledek hlasování. Z pověření vlády uvede, ano mám to tady, za ministra Dana Ťoka vystoupí paní ministryně Klára Dostálová. Prosím, ujměte se slova.
Hlavním cílem předkládaného návrhu je především revize právní úpravy taxislužby a provedení některých dílčích změn v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě. Právní úprava taxislužby se ale zároveň doplňuje o některé instituty, které povedou k lepší ochraně a vymahatelnosti práv zákazníků. Jedním z nich je nový institut zprostředkovatele taxislužby, kterému se pro výkon jeho činnosti stanoví určité povinnosti, které směřují zejména k tomu, aby předmětem zprostředkování byly pouze služby legální, to je služby poskytované k tomu oprávněnými subjekty, dopravcem a řidičem, kteří jsou držiteli potřebných povolení koncese dopravce a oprávnění řidiče taxislužby. Dále se zavádí nový způsob označování vozidel taxislužby tak, aby i vozidla, která nebudou vybavena střešní svítilnou, byla jednoznačně identifikovatelná jak pro zákazníky, tak pro kontrolní orgány. Tímto novým identifikátorem bude evidenční nálepka vozidla taxislužby, kterou budou vydávat dopravní úřady a kterou bude muset být označeno každé vozidlo, kterým bude provozována taxislužba. Návrhem dochází rovněž k omezení rozsahu zmocnění obcí k regulaci taxislužby na svém území. Zcela se vypouští možnost obcí stanovit řidičům taxislužby povinnost prokázat zkoušku znalosti místopisu, obsluhy taxametru a příslušných právních předpisů a dále se vypouští možnost obcí stanovit požadavek na barvu karoserie a minimální rozměry vozidla taxislužby.
Ona ho dvakrát zhoršila. Se svými koaličními partnery. No, nic proti tomu. To je politické rozhodnutí, které ale musí být vyváženo jiným politickým rozhodnutím, jak učinit ten účet udržitelným, když evidentně udržitelný není, a vláda si je toho vědoma. Pan poslanec Votava tady podrobil drtivé kritice model druhého pilíře. No prosím, my netvrdíme, že jsme nositeli jediné pravdy. Takhle se nedá rozpočtovat, takhle se nedá dělat odpovědné financování. Váš přístup je mimořádně neodpovědný, mimořádně nefér zejména k mladší generaci. Nemá smysl bavit se o tom, jak moc budou důchody spravedlivé, když nám hrozí, že vůbec nebudou.
Děkuji, pane předsedo. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hezké dopoledne. Začnu panem poslancem Martínkem prostřednictvím pana předsedajícího. Proto jsme se rozhodli pro jiný systém valorizace a ty koncepční věci budou předmětem jednání naší důchodové komise. To není pravda. Možná to tak dělala ODS, podle sebe soudím tebe, ale my zvedáme důchody, protože chceme chránit seniory před chudobou. Já to zmiňuji neustále. Snažíme se to dělat takovým způsobem, aby to bylo právě fiskálně odpovědné. Že jsme nic neudělali za předchozí vlády? My jsme slíbili, že zrušíme druhý pilíř, a to jsme také dodrželi, takže sociální demokracie svoje sliby plní. Ještě k té koncepčnosti. Já si pamatuji, za vlád pravicových, vedených ODS, jak se právě valorizovalo. Tam jsem také postrádala jakoukoliv koncepci. Myslím, že ta nejvyšší valorizace byla 40 korun, a to bylo v době, kdy to senioři opravdu neměli jednoduché. A my chceme koncepční změny. My jsme říkali, na konci funkčního období vlády chceme, aby důchod byl 15 tisíc korun. To je naše představa důstojného, spravedlivého důchodu. Ale ta spravedlnost musí být zajištěna mezigeneračně. To je ta druhá dimenze, to znamená ženy versus muži. Pokud ženy mají nižší důchody kvůli tomu, že pečovaly o své děti nebo vnoučata, tak nelze, aby byly finančně trestány za tuto péči. Takže toto nejsou řešení, která my si představujeme. Co se týká příjmů důchodového systému, tak my to velmi intenzivně řešíme. Dneska ji Ministerstvo financí připravuje. Sociální demokracie dlouhodobě navrhuje - a řeknu to zjednodušeně - bankovní daň. To je další věc. Digitální daň a bankovní daň jsou ty věci. Já se těším a doufám, že se nám podaří najít řešení, co se týká těch nespravedlivých důchodů žen. A poslední moje poznámka, co se týká udržitelnosti důchodového systému. Česká republika vydává na důchodový systém k dnešnímu datu necelých 7 % HDP. A víte, jaký je průměr Evropy? A to je potřeba si říct. Přesto je velmi důležité se zabývat fiskální udržitelností důchodového systému. My jako sociální demokracie, jako vláda přicházíme s vlastními návrhy, ale náš systém není neudržitelný. Jsou země, které budou vydávat na důchodový systém mnohem více a vydávají už dnes to, co my budeme vydávat v roce 2060, což jsou ty hororové scénáře. A nelze z dnešního pohledu se zabývat jenom budoucími důchodci.
Jestliže přicházejí, a to i z vládních stran, lidé a říkají "měly by se tam ještě některé věci dodělat", stejně tak přicházejí představitelé menších opozičních klubů a říkají některé věci, se kterými bychom se snad dokázali výhledově smířit, pokud by došlo i k nějakému posilování práv opozice. Kladu to trošku panu předsedovi Vondráčkovi za vinu. To, co je předloženo, a už to tady bylo řečeno, snad s výjimkou projednávání zpráv nepřináší nic zásadně pozitivně nového. Fakticky jsme v situaci, že většinu věcí nemáme projednanou v prvním čtení, vláda žádné vlastní návrhy nenosí, které by chtěla prosazovat. Zaplať pánbůh za to samozřejmě. Zaplať pánbůh za to. Já bych se klonil k tomu, abychom tento návrh vrátili navrhovateli k dopracování. Říkám vám to z dlouhodobé zkušenosti. Občas jste ve vládě, ale občas se vám také klidně může stát, že jste v opozici, a proto je dobré ten jednací řád mít nastaven tak, aby vládní a opoziční možnosti a role byly vyvážené. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. My jsme tady neseděli v těch minulých obdobích, takže skutečně asi nemáme potřebu si navzájem vyčítat, kdo komu šlápl na kuří oko ohledně mimořádných schůzí Sněmovny. Já si obecně myslím, že v případě, že opozice je nesvolává nějak extrémně často, tak by mohlo být slušností od koalice umožnit jejich řádné konání včetně schválení programu a projednání navržených usnesení. Takže já jsem třeba nemohl reagovat na paní ministryni Schillerovou, jakožto poslanec, který je zodpovědný za rozpočtové otázky v našem klubu, ale nemám přednostní právo. Tak to je jeden okruh témat. Bohužel v tom současném jednacím řádu to funguje tak, že když chce opozice upozornit na to, že s něčím výrazně nesouhlasí, tak musí hodně mluvit. Pak si po čase někdo všimne, že asi opozice má s tímhle zákonem problém, protože už se to projednává na šesté schůzi, tak asi je zjevné, že se to někomu nelíbí. My se rozhodně nebráníme tomu, aby tento mechanismus, kdy se nesouhlas vyjadřuje mluvením na plénu, byl nahrazen nějakým jiným mechanismem, kde například několik politických klubů požádá o to, aby se tyhle zákony zdržely, nebo aby se zvedla některá třeba kvora pro schválení nějakých návrhů nebo pro předřazení v pořadu a podobné věci. To znamená, vyjádřit silný nesouhlas s nějakým zákonem. A pokud se podaří tenhle mechanismus nalézt, tak za nás to je akceptovatelný kompromis. My s tím a priori nemáme problém, ale přijde nám nespravedlivé, když ve chvíli, kdy koalice posiluje svoji moc prosazovat zákony, současně nedává opozici žádnou kompenzaci ve smyslu například toho, že se projednají jeden jednací den návrhy opozice, nebo něco podobného. Na základě tohoto volebního zákona nebylo možné, aby ve Sněmovně existoval klub, který nemá deset poslanců. To se odráží v řadě ustanovení jednacího řádu. To dříve nebylo možné.
Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru, jak už bylo panem zpravodajem řečeno. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční výbor? Nikdo žádný jiný výbor nenavrhuje. Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nenavrhuje. A, hlásí se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.
Tento tisk má velmi výrazné rozpočtové dopady, proto navrhuji jeho projednání v rozpočtovém výboru.
Žádný jiný návrh není. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrhem se bude zabývat jako garanční výbor výbor pro sociální politiku a dále rozpočtový výbor. Ale je zde návrh na odhlášení, takže jsem vás všechny odhlásil. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty. Návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena. Děkuji paní ministryni, panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto bodu. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, nyní požádám předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly dnes ráno.
Bylo vydáno i odevzdáno 166 hlasovacích lístků, to bylo tedy ve všech volebních bodech. Znamená to, že v prvním kole nebyl zvolen nikdo. Tam ten rozdíl byl o dva hlasy, přepočítávali jsme lístky několikrát a výsledek je správný a několikrát zkontrolovaný. Znamená to, že zvolen nebyl nikdo. V tomto případě jsou to ony návrhy Sněmovny pro Senát, takže postupují do druhého kola všichni tři kandidáti. Obsazujeme dvě místa.